Takže to se omlouvám. To nebylo myšlené nějak abstraktně jak dál. Ale pojďme se tedy zamyslet vůbec nad systémem výplaty dávek v České republice a pojďme se zamyslet nad kontrolními mechanismy. Jak už jsem tu avizoval v obecné rozpravě, jsou celkem čtyři okruhy. Uvědomuji si, že bude asi velmi obtížné to tady prosadit. Dále dávám návrh na výjimky, protože předpokládám, že nakonec se budeme dohadovat o systému těch výjimek. To bylo součástí té dohody, o které jsme jednali.
Děkuji. To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy.
Já se velice omlouvám. Já jsem se přihlásila do podrobné rozpravy ke sněmovnímu tisku 99, takže načtu svůj návrh znovu. A tamto stahuji.
Stahujete tento návrh? V tom případě mám za to, že nic hlasovatelného nepadlo, a můžeme tedy druhé čtení tohoto návrhu ukončit.
Cílem této novely je zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněných děl v podobě knih, odborných periodik, novin, časopisů, hudebních partitur a podobných písemností osobám zrakově postiženým včetně nevidomých a osobám s poruchami čtení, jako je například těžká dyslexie. V souvislosti s tím jsou zároveň stanovena pravidla pro nakládání s autorskými díly tak, aby byla zaručena ochrana práv a zájmů autorů. Navrhovaná právní úprava bude přínosná z hlediska sociálních dopadů. Zlepší dostupnost autorskoprávně chráněných děl osobám nevidomým, osobám s jiným zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení, a tím jim umožní větší zapojení do kulturního a společenského života a rozšíří možnosti jejich vzdělávání. Přispěje mimo jiné k snadnější dostupnosti tuzemských autorských děl v přístupných formátech pro takto handicapované krajany a české studenty v zahraničí a k dostupnosti takto přizpůsobených zahraničních materiálů osobám se zrakovým postižením v tuzemsku.
Pan ministr to velmi bryskně shrnul. Já se pokusím jenom už o stručné shrnutí.
Děkuji panu zpravodaji, a než otevřu obecnou rozpravu, konstatuji, že na dnešní odpoledne ruší svou omluvu pan poslanec Roman Onderka a naopak se do konce dnešního jednacího dne omlouvá pan poslanec Jan Skopeček. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Dalším bodem našeho jednání bude
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy, abych uvedl návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.
To je také důvod, proč jsme šli cestou samostatného návrhu zákona a nečekali jsme na komplexní změnu zákona o dani z příjmů. Výdajové paušály jsou možnost, kterou mohou využít malí živnostníci a podnikatelé při své činnosti. V takovém případě nemusí vést kompletní účetnictví, stačí evidovat příjmy, a proto je to nejjednodušší forma administrativy. A naopak naším cílem by mělo být snížit tuto administrativu na minimum. A největším problémem malého podnikání je právě administrativa a nestabilita prostředí. Snížením limitu naším návrhem můžeme právě těmto podnikatelům pomoct, aby nemuseli přes noc být účetními a ten svůj nejdůležitější výrobní prostředek, to znamená svůj čas, mohli věnovat na rozvoj svého podnikání a nikoliv na administrativu spojenou s placením daní. Dopad do rozpočtu je opravdu minimální, necelá jedna desetina procenta příjmu státního rozpočtu. Přitom meziroční nárůst příjmů z rozpočtu je na úrovni nějakých 60 miliard. To je otázka, na kterou dnes a při třetím čtení budeme odpovídat. Ale jedno to není, protože u velkého množství malých živnostníků ten živnostník může být plátce DPH, ale může nakupovat své služby u neplátců DPH. Já bych chtěl poděkovat rozpočtovému výboru, kde kromě zástupců hnutí ANO rozpočtový výbor podpořil a doporučil tento návrh. Nechme živnostníky v klidu pracovat a nezatěžujme je dalšími administrativními náklady. A k tomu vede náš návrh.
Děkuji za slovo. Žádné pozměňovací návrhy nebyly do té doby nahrány.
Tak, děkuji za zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Ferjenčík jako první. Prosím, máte slovo.
My ten návrh jako Piráti podporujeme. A třetí, za mě nejvýznamnější argument je, že na úrovni Evropské unie v tuhle chvíli probíhá velmi živá debata o zvýšení toho limitu pro DPH celoevropsky. To znamená, že my bychom byli připraveni na to následně zvednout i ten limit pro dépéháčko a ten zákon by byl vlastně už jako předvoj tohohle řešení. Ten limit se, doufejme, zvedne.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu.
Dobrý den, dámy a pánové.
My jsme tady sladili noty i s panem zpravodajem. Důvod té novely je neutěšená situace českých pracovníků v lodní dopravě, kteří pracují zejména v Holandsku. My jsme tady -
Poprosím diskutující: Je nás tu poměrně málo a i tak rušíme!
Jsem rád, že rozpočtový výbor přijal usnesení, a pan zpravodaj Fridrich vám je teď přečte.
Po úvodním slově předkladatele kolegy Foldyny a mé zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu v takovém případě jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění a tyto zahraniční příspěvky se považují pro účely daní z příjmů za povinné pojistné." Přechodné ustanovení: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
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Nezazněly ani návrhy na zkrácení, ani návrhy na to, aby se garanční výbor nezabýval tímto tiskem.
Následně ministerstvo deklarovalo, že nezbytnou novelu připraví, avšak během prvních šesti měsíců nová koncepce vytvořena nebyla. Po nástupu současného pana ministra zdravotnictví vznikla pracovní skupina pro kategorizaci a úhradovou regulaci, do které byli přizváni zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zdravotních pojišťoven, odborných společností, pacientských organizací, profesních komor a průmyslových asociací. Vzhledem k tomu, že jsme jako zákonodárci nevznesli žádné systémové výhrady, byla koncepce ministerstvem považována za konsenzuální a bylo přistoupeno ke zpracování paragrafového znění. Chtěl bych zde zdůraznit, že návrh je konsenzuální napříč odbornou veřejností. V některých detailech jde pak o kompromisní řešení, se kterým není žádná strana absolutně spokojena, avšak všichni deklarovali, že s takovýmto kompromisem jsou schopni a ochotni fungovat. Časová tíseň je také důvodem, proč návrh novely neaspiruje na širší okruhy témat související s úhradovými mechanismy. Dovolte mi ještě, abych zmínil něco z věcného hlediska. Musím zde zmínit i přílohu číslo 3 zákona, která obsahuje aktualizovaný kategorizační strom, což je strukturované členění hrazení skupiny zdravotnických prostředků včetně uvedení preskripčních indikačních a úhradových limitů ohraničujících nárok pojištěnce. Samotné zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin je administrativně nenáročné, založené na ohlašovacím principu. Všechna ohlášení jsou zveřejňována včetně všech příloh a podléhají tak široké veřejné kontrole. Rigiditě celého systému brání flexibilní nástroje svěřené zdravotním pojišťovnám, a sice možnost uzavírání dohod o nejvyšší ceně či iniciace cenových soutěží. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Pane předsedo, máte slovo.
I hnutí ANO bylo v minulé vládě. Bylo hnutí ANO součástí té vlády, nebo nebylo?
Děkuji panu předsedovi klubu ODS.
Důvody tady už zdůraznil pan ministr i pan zpravodaj. My v žádném případě nezpochybňujeme potřebnost a nevyhnutelnost přijetí této novely. Zaznělo tady, že to je velmi složitá materie. Klub KDU-ČSL se nebude bránit rozumnému zkrácení lhůt pro jednání ve výboru. Jinak ještě věcně. Na závěr - klub KDU-ČSL podpoří další legislativní proces této novely, a pokud tady vznikne návrh na rozumné zkrácení lhůty k projednání, tak nebudeme proti tomuto návrhu.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému za jeho vystoupení v obecné rozpravě.
Já bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty na 30 dní.
To znamená, nechceme vystavit vládní strany rozhodnutí o zákazu kouření, dalších jiných záležitostech třeba, které přijdou, tak to uděláme referendem, ať lidé rozhodnou. A my jsme potom z obliga, vždyť to odhlasovali lidé. Návrh KSČM to stanovuje takto také. Návrh ČSSD je tady v tom logičtější, smířlivější, chválím - Co se rozsahu témat, která jsou vyloučena z rozhodování, týče, tak ten návrh SPD je velmi skoupý. Panuje tu poměrně široká shoda na tom, že by stálo za to přidat učitelům. To znamená, značně by to zkomplikovalo možnost, jak by mohla vláda vládnout a Sněmovna určovat nějaký rámec, ve kterém se to všechno odehrává. Tak návrh SPD umožňuje účast hlasování pouze na území České republiky. To znamená, že naprosto vylučujeme všechny, kteří žijí v zahraničí. Oni prostě nebudou moci hlasovat. Stejně k tomu přistupuje i KSČM. Předpokládám, že by to bylo obsahem nějakého dalšího prováděcího zákona, a předpokládám, že ta možnost hlasovat v zahraničí by tam nějakým způsobem ukotvena byla. Důležitou věcí je rovněž otázka referenda o vystoupení z Evropské unie. Ale už současná úprava nám umožňuje, když se tady sežene dostatečná podpora a v Senátu rovněž, vyvolat ad hoc referendum o vystoupení z Evropské unie. Ta iniciativa se tady zatím neprojevila. To znamená, právě už jsem tady něco nastínil, otázka třeba otevírací doby v obchodech. To jsou ta témata, ač s tímto návrhem nesouhlasím, tak když projde, tak takhle bych si představoval, že to bude pojato. U návrhu ČSSD je to 850 tisíc podpisů za šest měsíců, což samozřejmě je trochu náročnější a obtížnější kvalifikační kritérium. Návrh KSČM žádnou takovou lhůtu nestanovuje. To znamená, 100 tisíc podpisů, ale nikdo vlastně neví, za jak dlouho.
Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Nejprve jedno organizační sdělení. Tím by byl návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Poslední návrh z grémia. Nyní prosím poslankyně a pány poslance, aby se případně k návrhu pořadu vyjádřili a předkládali své návrhy. Zaregistroval jsem přihlášku pana předsedy Michálka a pana předsedy Chvojky. S náhradní kartou číslo 5 hlasuje paní poslankyně Balaštíková.
Zároveň navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení v tomto znění: Poslanecká sněmovna odsuzuje výroky kancléřky Angely Merkelové morálně a politicky zpochybňující poválečný odsun německého obyvatelstva. My samozřejmě na tomto usnesení nebazírujeme. Já si tedy dovolím reagovat a jsem přesvědčen, že je třeba reagovat na výroky německé kancléřky Angely Merkelové, která zpochybnila morální a politické důvody, které vedly k odsunu německého obyvatelstva z východní Evropy. Je samozřejmé, že tato věc se nás bytostně týká, neboť z tehdejšího Československa bylo odsunuto na 3 miliony Němců. Je nutné se především dotknout morální stránky. Během německé okupace byl zpracován plán konečného řešení české otázky. Tento plán měl plnou podporu představitelů takzvaných sudetských Němců a měl nezpochybnitelnou podporu i našich bývalých německých spoluobčanů. Tento plán nebyl ničím než fyzickou a biologickou likvidací českého národa. Kromě odsunu na Východ a poněmčování zahrnoval také masové vraždění, jehož rozsah by se blížil vyvražďování židů. Pouze vítězství spojenců zachránilo existenci našeho národa. Naprosto odmítám také politické zpochybnění. Odsun proběhl na základě mezinárodních dohod a je výsledkem dohod spojenců o uspořádání po skončení druhé světové války. Je samozřejmé, že tyto výroky byly proneseny v kontextu německé politické situace, ale to nic nemění na jejich politické nebezpečnosti a především to nic nemění na tom, že takové výroky musíme vážně vnímat jako bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Pokud nejedná ministerstvo zahraničí oficiálně - a já je k tomu z tohoto místa naléhavě vyzývám - je nutné, aby jednala Sněmovna. Jednala klidně, ale rozhodně.
Dále s přednostním právem pan předseda Michálek. Stále přednostní práva. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Lidé, příjemci příspěvku na živobytí v poukázkách, jsou nuceni k výrazně dražším nákupům, než by mohli realizovat, kdyby měli hotovost. Co například školní jídelny, obědy pro děti? To se nedá zaplatit poukázkami. Ubytování někde na internátu, pokud je, to se nedá zaplatit poukázkami. Cestovné, náklady na přepravu.
Děkuji. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Paní zpravodajka, paní poslankyně Aulická Jírovcová. Děkuji, paní poslankyně. Je zde žádost o odhlášení, které jsem vyhověl. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Rozprava bude tedy sloučena. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás i já seznámil krátce s tím, co obsahuje poslanecká novela, moje spolu s uvedenými kolegyněmi a kolegy. Jak už zde zaznělo z úst kolegyně Jany Pastuchové, oba tyto návrhy řeší problematiku paušální aplikace poukázek dávek na živobytí, která nastala vlastně po poslední novelizaci zákona o hmotné nouzi v loňském roce. Obě tyto novely jdou cestou výjimek. Už to tady komentoval kolega Jan Sklenák. Já se k tomu potom ještě vyjádřím v rámci obecné rozpravy. Ty nešvary, nebo ty problémy, které provází paušální aplikace poukázek dávek na živobytí v rozmezí 35 až 65 %, zde byly částečně zmíněny. Já se ještě o některých z nich zmíním. Možná tady ještě úplně nezaznělo to, že většina poživatelů dávek na živobytí má prioritní potřebu v oblasti bydlení. Oni potřebují uhradit své náklady související s bydlením. A právě těmi poukázkami to uskutečnit nemohou. Proto jsme připravili společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ten v uvozovkách konkurenční návrh k návrhu kolegyně Pastuchové. Ale o tom se pak ještě zmíním v obecné rozpravě. Tolik tedy na úvod ke sněmovními tisku 99 a já se rovnou potom hlásím do sloučené obecné rozpravy.
Toto všechno jsou podmínky, které jsou z mého pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Tedy když už máme v Ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o obecném referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný. Toto všechno jsou zcela opodstatněné argumenty, které jasně ukazují, jak si ČSSD váží vůle občanů České republiky. My všichni zde přítomní jsme dostali od našich občanů důvěru, že budeme hájit jejich zájmy. To je naše povinnost. Občané si nás platí, a proto by měli mít možnost závazně projevit a prosadit svou vůli. Přijetím proveditelného zákona o referendu by od nás občané naší země dostali jednotný a silný signál, že tuto naši službu konáme pro jejich blaho a šťastný, spokojený a bezpečný život.
Děkuji panu poslanci Rozvoralovi.
Takže samozřejmě minimálně tento vládní návrh existoval a stal se tedy výchozím pro poslanecký návrh ČSSD. Takže tolik jenom stručná reakce, myslím si, že v zásadě kolegiální, na mého předřečníka. A věřím, že ta naše rozprava bude věcná, tak jak je zatím věcná i na stálé komisi pro Ústavu.
Děkuji paní poslankyni Valachové.
A já musím protestovat proti té zaslepenosti, se kterou tady vystupují poslanci z SPD. Jednak to neustálé opakování toho, že naše demokracie je špatná, nedostatečná, defektní, protože nemáme zákon o obecném referendu - to prostě není pravda. Zeptejte se ústavních právníků, oni vám to potvrdí, že tomu tak není. Ano, přímá demokracie může být rozumným doplňkem našeho systému, ale skutečně to není všelék. A už vůbec ne tou cestou, kterou navrhuje SPD, nebo tak, jak je to stanoveno v tom návrhu KSČM. A já bych ještě rád taky obrátil vaši pozornost k druhé věci. Suverénem z hlediska ústavního zákona není jenom Poslanecká sněmovna, ale taky Senát. A kdo z vás jste členy komise pro Ústavu, tak si dobře vzpomeňte na společné jednání obou dvou komisí, té poslanecké i senátní. Ale samozřejmě jsme suverénní, tak pokud se rozhodnete jít hlavou proti zdi, tak vám v tom nikdo nebrání.
Dvě poznámky k té debatě v reakci na předřečníky prostřednictvím pana předsedajícího. Druhá poznámka. To je prostě fakt. Přestože je pan Rozvoral ze strany, se kterou já většinou nesouhlasím, tak tohle je prostě fakt. A pokud to neopravíme, tak ten zákon je zbytečný.
Nyní pan poslanec Stanislav Grospič s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou.
A to, co se týká otázek zahraničních věcí, já si myslím, že to není vůbec nic nebezpečného.
Každopádně, chtěl bych se tedy přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu. Jeho cílem je zajistit, aby v tom fondu zůstal dostatek prostředků na sanaci ekologických škod.
Děkuji.
A 22 mld. korun si vláda chce vzít z toho privatizačního účtu. To jsou velmi jednoduché počty. Miliardu pak bude moci zapojit třeba na tu slevu na jízdném nebo na něco jiného. Já vím, že to je přirovnání, které kulhá.